Já se ještě zeptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Čili dávám hlasovat návrh pana předsedy. Kdo je proti? Prosím, pane předsedo, o další návrhy.
Děkuji. Tato podmínka byla ze strany poslaneckých klubů dodržena a kandidátka je v pořádku.
Zdržel se hlasování? Návrh byl přijat.
Chtěla bych uvést, že mi nefungovalo hlasovací zařízení, ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji.
Ano, děkuji, pro záznam. Ještě tady mám faktickou přihlášku pana Foldyny. Já myslím, že můžeme opakovat hlasování podle návrhu pana předsedy volební komise. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Návrh byl přijat.
I tato je navržena v počtu 16 členů podle zásady poměrného zastoupení.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s kandidáty na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky? Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky.
Prosím hlasování en bloc.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s kandidáty na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby? Konstatuji, že jsme stálou komisi Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby ustavili. Budeme pokračovat bodem číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů Podotýkám, že jsme usnesením číslo 21 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 23. listopadu 2021 rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.
Opět zasedla na své 5. schůzi 24. listopadu, kde projednala všechny návrhy poslaneckých klubů. Volební komise je promítla do usnesení číslo 18 a zde konstatuje, že usnesení Poslanecké sněmovny stanoví, že budou všechny tyto komise také ustaveny podle zásady poměrného zastoupení. Sněmovna potvrzuje hlasováním celou kandidátku předloženou volební komisí, to znamená, změny nejsou možné. Pokud by některá z kandidátek Sněmovny nebyla schválena, byla by vyhlášena nová lhůta.
Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se někdo do ní hlásí? Není tomu tak. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Budeme pokračovat...
Omlouvám se, mlčím.
Otevírám bod číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. A budeme pokračovat bodem číslo Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů Podotýkám, že jsme usnesením číslo 23 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 23. listopadu 2021 rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo, abyste přednesl návrh. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. O slovo se nikdo nehlásí. Končím rozpravu a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, abyste ještě jednou předložil návrh hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 63 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 177 poslanců, proti nebyl nikdo. Budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Tomia Okamury o zařazení bodu na dnešní jednání schůze. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Nebudeme tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu jako druhého bodu nebo jako posledního bodu a můžeme pokračovat podle programu, který jsme si schválili. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny Zahajuji rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nepřihlásil. Přistoupíme k hlasování. Doporučuji hlasovat o potvrzení každého předsedy zvlášť. Není k tomuto způsobu hlasování z vaší strany námitka? Pan poslanec Jakob se hlásí?
U posledního hlasování jsem hlasoval, že se zdržuji, ale na sjetině mám, že jsem hlasoval pro. Děkuji.
Dobře, takže pro zápis. Jestli to je všechno, tak přejdeme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy rozpočtového výboru potvrdili poslance Josefa Bernarda? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 179 poslanců, pro bylo 178, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti potvrdili poslance Ondřeje Benešík? Kdo je proti? V hlasování číslo 45 bylo přihlášeno 179 poslanců, pro návrh hlasovalo 178, proti návrhu nikdo. Kdo je proti? V hlasování číslo 46 bylo přihlášeno 179 poslanců, pro návrh 179, proti nikdo. Výsledek byl přijat. Následně budeme hlasovat o funkci předsedy ústavně-právního výboru. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy ústavně-právního výboru potvrdili poslance Radka Vondráčka? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V hlasování číslo 47 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh bylo 178 poslanců, proti nikdo. Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 48 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 180 poslanců, proti nikdo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro bezpečnost potvrdili poslance Pavla Žáčka? Kdo je proti? Výsledek byl přijat. Poprosím o klid! Aby byla naše účast zaznamenána, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Z členů vlády se omlouvají: premiér Andrej Babiš, paní ministryně Dostálová, pan ministr Kulhánek, paní ministryně Maláčová, pan ministr Toman a pan Vojtěch Adam. Nicméně eviduji tady přihlášku pana předsedy klubu SPD Tomio Okamury ke změně pořadu schůze. Poprosím všechny poslance, aby se ztišili, aby pan poslanec Okamura mohl hovořit v klidu.
Vážené dámy a pánové, jménem SPD navrhuji mimořádný bod na dnešní program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Zrušení nouzového stavu. Hnutí SPD nepodporuje vyhlášení nouzového stavu, protože ho vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny, které podle našeho názoru nevedou k cíli. Opatření lze realizovat bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Je nutné vrátit možnost bezplatného testování, a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin. Především rizikovým skupinám je nutné umožnit testování na protilátky. Pracovat s touto skupinou musí praktičtí lékaři, kterým je nutné dát možnost rychle aplikovat dostupné léky na covid. Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Odmítáme segregaci neočkovaných a říkáme jasné ne diskriminaci zdravých neočkovaných lidí. Vláda tímto hrubě porušuje práva občanů. Vláda hnutí ANO v demisi přijímá další nesystémová protiepidemická opatření. Naopak je potřeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladu bezinfekčnosti. V případě, že by ani to neprošlo, tak budeme sbírat 40 podpisů na mimořádnou schůzi. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Ještě se zeptám, jestli ten váš návrh má podporu vašeho poslaneckého klubu, protože i podle stanoviska legislativy je potřeba pro nárok na zrušení nouzového stavu alespoň 20 poslanců.
Ano, je to návrh našeho poslaneckého klubu.
Ano, děkuji, rozuměli jsme si dobře.
V zásadě ta data, která se prezentují každý den, tak myslím, že každý velmi dobře zná. Už dnes musíme zajišťovat transporty pacientů z přetížených nemocnic, zejména z Jihomoravského kraje do Prahy. Česká republika skutečně je jednou ze zemí, která je nejvíce postižená. A stejně tak tyto země přistupují k omezování hromadných akcí, k omezování kontaktů. V České republice máme v tuto chvíli několik právních norem, které případně může vláda použít. Víte, že existuje - a tady o tom hovořil pan předseda Okamura - zákon o ochraně veřejného zdraví, existuje ten takzvaný pandemický zákon, a pak je tady krizový zákon, který teď jsme se rozhodli využít. Už nejsme úplně v té fázi tabula rasa, to znamená, že bychom tady neměli vlastně žádné právní vodítko, jak postupovat. Ale ten zásah skutečně je natolik razantní, že bez nouzového stavu není možné taková opatření přijmout. Zákon o ochraně veřejného zdraví - víme, že už je nepoužitelný v tomto směru, protože soudy jednoznačně judikovaly, že ten je možné použít pouze v ohnisku nákazy. Opatření nesporně jsou razantní, dotknou se celé řady oblastí, života lidí, podnikatelů, a mě to samozřejmě mrzí, že k tomu musíme přistoupit, ale musíme si uvědomit, že pokud nic neuděláme, hrozí reálně přetížení nemocnic, přetížení jednotek intenzivní péče, nebudou kapacity pro další pacienty. To stále není dost, abychom ochránili naše nemocnice. I podle ECDC tyto země mají přijímat protiepidemická opatření, neboť riziko šíření nákazy, riziko nárůstu hospitalizačních případů je velmi výrazné. Často se hovoří o tom, že i očkovaný se přece může nakazit, tak proč tady chceme diskriminovat v uvozovkách neočkované. Ano, očkovaný se nakazit může, ale ta pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, že skončí na ventilátoru, že skončí na ECMO, je výrazně nižší.
Není tomu tak. Máme tady jeden návrh na změnu schůze, a to je zařazení nového bodu Zrušení nouzového stavu. Pan předseda klubu ODS se hlásí s přednostním právem.
Děkuji za slovo.
Bezvadný.
Dohoda je taková, že Poslanecké sněmovně připadnou posty vedoucích do Meziparlamentního shromáždění NATO, dále do Parlamentního shromáždění OBSE, do Meziparlamentní unie a do Středoevropské iniciativy. Další je stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. To znamená, můžeme tento návrh v tuto chvíli takto přijmout.
Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Tento počet byl ze strany poslaneckých klubů zcela naplněn a můžeme v tomto duchu hlasovat o navrženém usnesení na obsazení.
Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Návrh byl přijat. Ptám se pana předsedy volební komise, jestli tomu tak je? A budeme pokračovat bodem číslo Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
Takže ještě jednou, tato lhůta je nyní vyhlášena do úterý 14. prosince do 12 hodin. A stejně tak, jak jsem zmínil, pokud už by byly například nějaké požadavky na změny v orgánech, tak ta lhůta pro případné změny je stejná, a je také tedy do úterý 14. prosince do 12 hodin.
Děkuji. Já se jenom zeptám, jestli se chce někdo k tomuto sdělení pana předsedy vyjádřit? Dovolím si teď přečíst omluvy. Prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru, poslankyni Helenu Válkovou, aby předložené usnesení uvedla.
Děkuji, pane předsedající. Hlášení se posílá pro účely výplaty příspěvku na úhradu volebních nákladů.
Nikoho nevidím, tedy všeobecnou rozpravu končím. Není tomu tak, takže končím i podrobnou rozpravu. Nechce mít. Doplňuji, že z dnešního jednání Sněmovny do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Paní poslankyně Hana Naiclerová. Pan poslanec Marek Novák. Paní poslankyně Monika Oborná. Pan poslanec Tomio Okamura. Paní poslankyně Michaela Opltová. Paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně Marie Pošarová. Paní poslankyně Petra Quittová. Pan poslanec Michael Rataj. Paní poslankyně Olga Richterová. Pan poslanec Pavel Růžička. Pan poslanec Rudolf Salvetr. Pan poslanec Jan Síla. Pan poslanec Jiří Slavík. Pan poslanec Jiří Strýček. Pan poslanec Bohuslav Svoboda. Paní poslankyně Michaela Šebelová. Paní poslankyně Iveta Štefanová. Pan poslanec Róbert Teleky. Pan poslanec Karel Tureček. Paní poslankyně Barbora Urbanová. Paní poslankyně Helena Válková. Paní poslankyně Milada Voborská. Pan poslanec Jan Volný. Pan poslanec Ivo Vondrák. Pan poslanec Marek Výborný. Pan poslanec Milan Wenzl. Pan poslanec Miroslav Zborovský. Pan poslanec Michal Zuna. Pan poslanec Marek Ženíšek.
Pro jistotu se táži, zda všichni přítomní složili slib, že jsme na nikoho nezapomněli? Otevírám bod Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů Poprosím zvoleného předsedu volební komise, pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil její členy.
Pan poslanec Radim Holiš. Pan poslanec Jan Hrnčíř. Pan poslanec Jan Jakob. Paní poslankyně Marie Jílková je omluvena. Pan poslanec Aleš Juchelka. Pan poslanec David Kasal. Pan poslanec Pavel Klíma. Paní poslankyně Klára Kocmanová. Pan poslanec Ondřej Kolář.